Tak paní předsedkyně, prosím vás, já bych vás chtěl poprosit, abyste... Jste tady za Piráty, já vím.
Pane místopředsedo, já jsem byla požádána - Já jsem byla požádána o naplnění tohoto usnesení a je pravda, že nemohu si všimnout, že by tady byl přítomen pan ministr školství, což, omlouvám se, ale je skutečně naplnění toho usnesení. Takže do té doby, než budou přítomni všichni členové vlády, vyhlašuji pětiminutovou pauzu a žádám předsedy poslaneckých klubů, aby pomohli s naplňováním tohoto usnesení.
Tato pozitivní očekávání byla důsledkem opuštění úzkoprsé, svým způsobem zbabělé a ekonomicky nefunkční politiky pravicových vlád, představované zejména TOP 09 a ODS. Obě strany mají, zdá se, silně zakořeněnu politiku strašení lidí, brzdění ekonomického růstu a zcela kontraproduktivního zhoršování očekávání napříč ekonomikou a s tím související zhoršování ekonomického obrazu České republiky jako takové. Stejný rukopis, který si lidé dobře pamatují z období Nečasova kabinetu, dnes volí vláda Petra Fialy. Naše ratingové hodnocení vysoce převyšuje ostatní země regionu a řadí nás na úroveň Belgie nebo Velké Británie. Jsme ekonomikou, která vykazuje nejnižší nezaměstnanost mezi zeměmi OECD, nejnižší ohrožení chudobou a sociálním vyloučením. Jsme zemí, která dokončila moderní reformu hazardu a která patří k nejbezpečnějším místům pro život na světě. Přesto od současné vlády České republiky slyšíme slova o kolapsu naší ekonomiky, o kolapsu financování jejího zdravotnictví, školství, o kolapsu vyplácení důchodů, sociální pomoci a investic do infrastruktury. Je to velmi nebezpečná rétorika, která poškozuje vnímání České republiky v očích zahraničních investorů a má přímý negativní dopad do spotřeby, poptávky, ale celkové míry investic v ekonomice. Je to rétorika, která má jediný cíl: vytvořit podmínky pro razantní zhoršování životní úrovně státních zaměstnanců, důchodců a sociálně slabých, což jsou skupiny, s nimiž má nejsilnější část vládní koalice odvěký problém. Nůžky, které se ve společnosti tímto rozevřou, ještě zvýší propast mezi těmi vůbec nejbohatšími na straně jedné a všemi ostatními na straně druhé - tak, jak jsme od naší pravice zvyklí. Ale rozhodně ne s vládou, která místo budování hodlá bořit, s vládou, která chce naši zemi vrátit zpět - zpět do doby, kdy stát přihlížel miliardovým daňovým únikům z karuselových podvodů, které zastavilo až kontrolní hlášení. A proto chce kontrolní hlášení takzvaně revidovat, ale výstižnější by spíše bylo znefunkčnit. Zpět do doby, než jsme s aktivní pomocí zástupců podnikatelů vybudovali nejvýznamnější opatření k narovnání podnikatelského prostředí v naší novodobé historii. Mám samozřejmě na mysli elektronickou evidenci tržeb, která byla mimochodem vyhlášena jako druhý nejlepší zákon roku, která nám umožnila snížit DPH, zredukovat počty kontrol ve firmách ze strany Finanční správy a získat desítky miliard do veřejných rozpočtů. Zpět do doby, kdy růst mzdy nebo platu byl něčím, co se člověk pomalu bál vyslovit, aby nepřišel o práci. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, řečeno pokrokovou terminologií, vláda svým programovým prohlášením konečně vyložila své karty na stůl. A vidíme, že zatímco celou dobu blufovala nejmíň s královskou postupkou, na stole leží sotva jeden pár sedmiček. Vyslovit důvěru vládě, která má jedinou skutečnou starost, a sice držet jakýmkoli způsobem pohromadě, a proto raději skutečnou práci ani neslibuje, v žádném případě nemohu. Naše země teď víc než kdy jindy potřebuje zcela konkrétní vize, ne floskule zakrývající bezprecedentní názorovou rozkročenost koaličních stran. Programové prohlášení vlády nepřináší ani naději na stabilitu, ani perspektivu růstu. Ne, Česko si nemůže dovolit přešlapovat na místě. Musíme se posouvat dopředu a aktivně a rozhodně řešit problémy a výzvy. Nic z toho podle mého názoru tato vláda pětikoalice naší zemi a jejím občanům nenabízí, proto jí v dnešním hlasování nemohu vyslovit důvěru.
Tato vláda zatím nenabídla žádná konkrétní řešení, jak vyřešit drakonické zdražování energií, rostoucí ceny potravin či jak podpořit výstavbu dostupného bydlení. Navíc není schválen státní rozpočet na letošní rok a jsme v rozpočtovém provizoriu. Přestože nová vláda pětikoalice už rok říká, jak je připravena vládnout, skutek utek, sliby chyby. Je to ideologie, kterou tato vláda prosazuje a kterou vtělila i do svého programového prohlášení. Tím je osekávání české svrchovanosti a ještě větší podřízenost Bruselu v otázkách politiky a ekonomiky a ještě větší podřízenost ve vztahu k Washingtonu v oblasti vojenské. Tak nějak vám, vážení kolegové, nedochází, že nejde jen o ideologii, o to, kdo má koho rád či ne. Jde o byznys a Západ ho dělá bez ohledu na sankce, nebo dokonce bez ohledu na to, zda je někde nějaká totalita. Vlastně nenajdeme diktátora či masového vraha, se kterým by USA a Západ neobchodovaly, od Hitlera přes Pinocheta až po Saddáma nebo dnes po arabské šejky, nebo dokonce islamistické teroristy, pro které jsou právo nebo svoboda čiré šílenství. Nová vláda Petra Fialy ve většině zastává to nejhorší, co Brusel a jeho ideologové v Evropě prosazují. Omlouvám se jednotlivcům, kteří minimálně s některými hrozbami z Bruselu nesouhlasí. V tuto chvíli to je primárně energetická diktatura ve prospěch předvybrané ekonomické lobby, je to tlak na federalizaci Evropské unie spojené s definitivní ztrátou dnes alespoň předstírané svrchovanosti národních zemí. Je to šílený plán na likvidaci evropských národů a evropské kultury spojený s několik desítek let trvající tolerancí a podporou migrace kulturně nepřátelských migrantů, a to legální i nelegální. To, dámy a pánové, neberte jako nějaký rétorický výkřik. A doplním, že i příprava tohoto trestného činu je podle platných zákonů trestná.
K tomu nemá docházet. ... tak si ho pozvěte a ptejte se ho, co se stalo a co se dozvěděl.
Máte slovo, pane poslanče.
My tady chceme, aby nám odpovídali ministři. Opoziční mluví více a z koaličních jste zatím mluvil jenom vy. Nemá to žádný obsah, úroveň. Bylo by dobré, kdyby ministři odpověděli. Já jsem jednomu z nich to předal i v těch poznámkách, ty své otázky, a bude to lepší než se poučovat, kdo umí mluvit na mikrofon a kdo ne.
Vyvolalo to další dvě faktické poznámky, takže bych požádala v tuto chvíli k řečnickému pultu - pan poslanec Pavel Žáček. Pane poslanče, vaše dvě minuty.
Já na to samozřejmě reagovat budu. Tady jako kdyby vládla nějaká krátká paměť. Já si myslím, že všichni si pamatujeme, jak to bylo, včetně toho, jak se měnili předchozí policejní prezidenti. A spolehněte se na to, že my budeme ty věci řešit ve výboru pro bezpečnost.
Pane ministře, vaše dvě minuty.
Krásný dobrý večer. My jsme na to připraveni. Já tady dneska čekám a jsem úplně v pohodě, klidně první hodina ranní, druhá nebo třetí, budu reagovat, a pak můžeme spustit třeba další kolečko toho, abyste na to reagovali vy. Za nás na úvod promluvil pan premiér, konstruktivně, stručně prošel všechny resortní kapitoly, ke každé řekl ty klíčové priority, a teď je ta diskuse.
Pane ministře, děkuji za dodržení času. Pane poslanče, vaše dvě minuty.
Já jsem chtěl reagovat na něj, protože jednak se neomluvil, chtěl jsem ho vyzvat znovu, aby se omluvil za ty urážky, a za druhé jsem chtěl říct, že výměna pana Tuhého a pana Švejdara proběhla úplně jinak, za jiných okolností a úplně jinak. To za prvé. A za druhé, přece vy jste říkali, že budete dělat tu politiku jinak, tak proč to děláte tedy stejně špatně, jak jsme to údajně dělali my?
Vidím, že tady mám další faktickou poznámku, a poprosím k řečnickému pultu - paní poslankyně Jana Pastuchová. Paní poslankyně, máte slovo, vaše dvě minuty. To byla poslední faktická poznámka a do rozpravy teď v tuto chvíli přichází se svým projevem paní poslankyně Zuzana Ožanová. Paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, jsem ráda, že jsem se ještě dnes dostala ke slovu. Já se budu zabývat především dopravou, legislativou a zahraničními věcmi. Při digitalizaci, a to nejen dopravních agend, které máte zahrnuty v programu, obzvláště část starších občanů nepracuje s výpočetní technikou. Pozor na to, neudělejme z nich občany druhé kategorie jen z důvodu data jejich narození. Datum narození je v tomto programovém prohlášení velmi důležité. Hraje roli pro dříve narozené i pro mladou generaci. Já sama jsem vnímala zavedení slev jízdného z hlediska dopravní bezpečnosti velmi pozitivně. Pokud to přispělo k tomu, že alespoň část řidičů seniorů a část mladých řidičů dala z finančního hlediska přednost veřejné dopravě, jsou slevy v oblasti bezpečnosti silničního provozu přínosem. Nelze opomenout také přínosy pro zdraví. Cesta k lékaři se stala pro seniory dostupnější. Stárnutí přispívá ke změnám v lidském organismu. Bohužel budu muset opakovat začátek věty. Stárnutí přispívá ke změnám v lidském organismu. Reakční doby řidičů se prodlužují, jelikož obvykle potřebují delší čas na zpracovávání dopravních informací. Zdravotní stav pak vede k tomu, že reakce těla na podněty je také pomalejší.
To nemůžete normálně reagovat? Jak to bude vypadat za půl roku, za rok? To je ta věcná diskuse? To jsou ty odpovědi?
Prosím.
No, vy jste úplný superman, pane vicepremiére. Vy tady mluvíte do zemědělství, do ministerstva práce ještě moc ne, to bylo jen tak jenom velmi..., do financí. Do zemědělství se nepletu, nerozumím tomu, a čemu nerozumím, do toho se nepletu, ale byla jsem skoro celý svůj profesní život ve veřejné správě, teď čtyři roky jsem vykonávala podobnou pozici jako vy, i když na jiném resortu, a víte, já jsem se vždycky řídila tím, padni, komu padni. Jenom tak bych postupovala já: audit, kontrola, padni, komu padni. Ale vy zřejmě se na to podíváte a za tři dny vidíte, jak to má být. Pak jednáte se zemědělci tak úspěšně, že jsem četla v médiích, že byla nějaká demonstrace. Ale zapomenete jednat s tripartitou - to se tedy naší vládě nikdy nestalo - předtím, než snížíte mzdy. Takže to jsou takové jenom velice velké protimluvy, které jste tady přednesl. Pominu fakt, že už nejste ve volební kampani, asi vám to neřekli. Proč jste pozastavili program Antivirus? Ty žádosti určitě byly podány. Takže jste to pozastavil teď, abyste ho zkoumal? To nedává logiku. Není to třeba tak, že byste to přiznal? Nemohl by přijít a říct tedy, kdy se začnou vyplácet ty covidové programy, tak jak tady se ptala moje ctěná kolegyně Taťána Malá? Četla příběh. S těmi jsem si psávala o všech kompenzačních bonusech, zase mi píší: Zase máme problémy, nikdo nám neodpovídá. Nemohl byste, pane ministře, být tak velice laskav, opravdu velmi zdvořile vás prosím, s velkou zdvořilostí, a pojďte tady říct na mikrofon, občané nás sledují i v tuto pokročilou hodinu, kdy začnete ty covidové programy, tak jak se vás zdvořile ptal můj další kolega, pan poslanec Havlíček? Byly připravené technicky, takže jenom tam dejte peníze a vyplácejte, jestli to tedy v rozpočtovém provizoriu jde. Já mám o tom velkou pochybnost. Když neznáte rozpočet, nevíte, kolik tam nakonec bude peněz. Můžu vám říct i položky největší, které tam jsou. Takže možná pojďte to těm lidem říct, kdy to bude. Takže to by bylo výborné, kdyby tady zaznělo. A poslední věc, která se mě velice dotkla... ne, mě se dotkne máloco, já jsem opravdu díky pánu bohu klidný člověk. My jsme se zachovali naprosto pragmaticky, my umíme počítat. Hned jsme vyhodnotili - byť jsme na mandáty vyhráli - můžeme se utěšovat, byť jsme na strany vyhráli, to všichni víme, ale vítěz je ten, kdo sestavuje vládu. To jsme uznali pragmaticky a skončili jsme v opozici. Bereme to s pokorou, bereme to jako zkušenost. Nevidíte, že jsme v naprostém klidu? Nikdy žádná vláda nepodala tak rychle demisi jako naše. Já jsem si myslela, že jste přišel - a vy jste už zkušený politik... Teď zase já je budu číst vám.
Učitelé v roce 2021 brali v průměru 45 342 korun hrubého měsíčně - přesně, jak jsme slíbili. Předběhli jsme Portugalsko, Španělsko i Itálii. No, normálně jste lidem vzali peníze. A jak to sliboval pan premiér Fiala před volbami? Pro mě - říkal - pro mě je důležité, abychom šetřili na státu, jeho provozu, a ne na lidech. Hygienikům, nepedagogickým pracovníkům a úředníkům jste platy rovnou zmrazili a peníze pro vojáky, policisty a hasiče jste osekali do takové míry, že to v žádném případě nepokryje inflaci. Reálně ale jejich příjmy klesnou minimálně o čtyři. Bylo tam 13 miliard na ty platy a vy jste jim je vzali. Ale samozřejmě, když jde o vaše kapsy, dokážete být neobyčejně štědří. Když jsem navrhl zmrazení platů politiků, tak to vaši senátoři smetli, protože to byl prý populismus a nebylo to prý důstojné. Takže vy budete z obliga, protože jste chtěli naoko zmrazit platy, ale já myslím, že lidé vám to nespolknou. To zmrazení není vůbec míněné vážně. Když ale potřebujete najít fleky pro pět hladových koaličních krků, není problém. Je vás tolik - a to nechci tady opakovat Nachera, že ano, pan ministr sedí v druhé lavici, ale to už všichni slyšeli - že tolik ministrů jsme snad ještě nikdy neměli. Vy jste na Strakovku přijali 74 lidí navíc, to státní kasu přijde na platech na dalších 43 milionů ročně. Obnovujete praxi politických náměstků pro zasloužilé straníky, a hlavně pro vykroužkované Piráty s platem 2 miliony ročně. Za ten necelý měsíc, co jste se ani neohřáli ve funkci, vám už spadla maska. Přitom jste měli plno řečí, jak budete změna k lepšímu. Pan Jurečka jako zaskakující ministr zemědělství odvolal ředitele Lesů České republiky, paní Černochová odvolala šéfa Vojenských lesů. A samozřejmě pan Válek přispěchal s trafikou pro hlavní symbol korupce polistopadového kartelu v historii České republiky. No a samozřejmě korunu všemu nasadil pan Rakušan, který, aniž by byl vůbec ministrem, na tajné schůzce donutil policejního prezidenta k rezignaci. Arogantní reakce pana Rakušana na podivné financování STAN mluví sama za sebe. Na konto hnutí STAN chodí stovky tisíc korun ze ztrátových českých firem vlastněných z kyperského daňového ráje neprůhlednou majetkovou strukturou, které jsou pravděpodobně napojené na hlavního kmotra hnutí STAN, jeho místopředsedu a solárního barona Michalika, ale v tom pan Rakušan problém nevidí. Má to české IČO, tak je to v pohodě, říká pan Rakušan. Co kdyby tu levárnu nějaký policista chtěl vyšetřovat? Takže STAN si peníze neznámého původu nechal posílat z daňového ráje přes nastrčené ztrátové české firmy, které dělají bílé koně, a pere tyto peníze na svém transparentním účtu. A co naše náměstí, Milion chvilek? No a samozřejmě pan Rakušan útočí na nás a o jeho aroganci by se dal napsat asi román. Vidíte, my jsme boj za klouzavý mandát mysleli vážně a podpořili ho, ale z vaší strany to byl zase jen podvod na voliče. Tak to je skutečně záslužná práce. Takže nevím, za jakou práci, ale údajně bude létat z Oregonu do Prahy. To možná proplatí Sněmovna. Každým dnem a každým svým činem lidem dokazujete, že tu nejste kvůli nim, ale hlavně kvůli sobě a svým zájmům. Třeba loni poslanec za STAN Pávek prolobboval po schůzkách s panem Michalikem, aby nepřiměřený výnos provozovatelů fotovoltaických elektráren citelně vzrostl. A dnes pan Pávek tvrdí, že se s Michalikem sešel, aby ho jen o zákonu informoval. Prý vůbec nevěděl, že jedná se solárním baronem.
Překvapuje mě, že v prohlášení vlády chybí taková základní data a informace, jako je například údaj o velikosti rozpočtu, který bude věnován do oblasti vědy a výzkumu. Jinak tam absolutně žádné číslo není a je mi jasné, že potom ty vágní proklamace se velice snadno plní. Před pěti, deseti lety jsme měli technické prostředky, které podporují rozvoj vědy a výzkumu na světové úrovni, což pochopitelně přitáhlo do těchto center řadu špičkových světových vědců. Po dobu dnešní vlády bude nutné obnovit část relativně zastaralé infrastruktury v řádu možná i miliard korun. A je škoda, že ve vládním prohlášení se o konkrétních nákladech na tyto investice opět vůbec nehovoří. Dále podpora vzniku a provozu inovačních center. To si myslím, že by měly být v té novele, o které říkají, že ji mají nachystanou, že ji má vláda nachystanou, tak by měla být, toto bychom tam měli nějakým způsobem řešit. Nejenom institucí, ale i například doktorandů. Předložená část vládního prohlášení se mi jeví hodně nekonkrétní a je obecně pojatá. Ani jeden cíl není v prohlášení kvantifikován.
Pane poslanče, máte slovo.
Ještě jednou dobrý večer, vážená paní předsedající, vážený pane premiére, vážená vládo, kolegyně, kolegové. Jsem velmi rád a chci za to nové vládě poděkovat, že ve svém programovém prohlášení navazuje na předchozí úspěšné období digitalizace státní správy. Někdy jsem měl pocit, že ji čtu znovu. Pro mě je to potvrzením dobře vykonané práce předchozí vlády a také zmocněnce pro digitalizaci pana Vladimíra Dzurilly, a to i přes značnou předvolební kritiku Pirátů v čele s vicepremiérem Bartošem. Připomeňme si, že v předchozím volebním období se podařilo v digitalizaci dosáhnout zásadních posunů a dokončit většinu z toho, co bylo naplánováno. Namátkou můžeme zmínit zákon o elektronické identifikaci, bankovní identitu, datové schránky pro všechny, portál veřejné správy, portál celní správy, portál práce a sociálních věcí, portál občana, informace z katastru nemovitostí, elektronické žádosti o řidičský průkaz, digitální dálniční známky a mnoho dalších. Například se zásadně zvýšilo právě zřízení a využívání datových schránek či se byla výuka nucena přesunout do onlinového prostředí. Také se díky tomu urychlily některé projekty a vytvořily se i nové aplikace. Všichni jistě známe Tečku, Čtečku či registrace na testování, očkování a další. Programové prohlášení vlády v oblasti digitalizace však také otevírá spoustu otázek. Tou největší pro mě je, kdo je vlastně zodpovědný za digitalizaci a za miliardy do ní plánované investovat. Je to opravdu vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, který zřídil pozici politického náměstka pro digitalizaci nebo to bude ministr vnitra Vít Rakušan, pod kterým je náměstek zodpovědný za eGovernment, Kancelář hlavního architekta a Správa základních registrů? Budou se tedy některé tyto odbory a instituce přesouvat pod Úřad vlády? Tento případný přesun může trvat i v řádu let, protože bude třeba změnit kompetenční zákon, zákon o informačních systémech veřejné správy a další. Tyto zásadní změny rozhodně digitalizaci nezrychlí, právě naopak ji mohou značně zkomplikovat, zpomalit a výrazně prodražit. Další otázkou, která se při čtení programového prohlášení nabízí, je počet nových míst. Velmi často jsem narážel na slovní obraty a fráze: vytvoříme nové týmy, vytvoříme nové platformy. A v neposlední řadě cituji: posílíme odborné a personální kapacity. To vše však přináší zvýšený počet pracovníků a úředníků, což ovšem ostře kontrastuje s předvolebními sliby obou koalic, kde svorně slibovaly snížení počtu úředníků. Vůbec nezpochybňuji nutnost odborníků na digitalizaci ve státní správě.
Vy jste za necelý měsíc stačili prohospodařit politický kapitál a podvést vlastní voliče. Slibovali jste šetřit na státu, ale šetříte na profesích, které udržují chod státu a bojují proti pandemii - na vojácích, hygienicích, policistech, hasičích a učitelích. Pro sebe vytváříte nové fleky a trafiky. Slibovali jste odborníky, ale recyklovali jste politiky, co neumí ani anglicky. Slibovali jste lepší politickou kulturu. Předvedli jste aroganci, cynismus a pokrytectví. Lidi vás nezajímají. stejně jako po volbách v roce 2010, ani teď jste nezapřeli svoji DNA. Před volbami slibujete jednu věc, po nich uděláte pravý opak.